Rozpočet má skutečně umožnit vládě vládnout a rozpočet se schvaluje na rok, zatímco jakékoliv zvýšení daní má dlouhodobý dopad, dokud to dalším zákonem není změněno. A proto mezi to nelze dávat rovnítko. A proto je to standardním zákonem. A nemá to ty výhody, jaké má rozpočet. Takže nemíchejte tu hrušky s jablky, nemaťte tady veřejnost, a dokonce snad i vládní poslance. Ano, u rozpočtu máte jako vláda určité výhody, ty vám dává Ústava, ty vám dávají zákony. Je to tak všude v Evropě. Ale u daní toto neplatí!
Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Mariana Jurečky.
Tak já se vás ptám, pane ministře, proč tento krok neuděláte také jako vládní koalice? A tady několikrát zaznělo, že je tady možný konsenzus při zvážení některých pozměňovacích návrhů. To rozhodně není fér.
Nyní Petr Bendl s faktickou poznámkou. Máte slovo k faktické poznámce.
Odcházel jsem odsud rozmrzele a říkal jsem si: Ano, asi na to nemám právo. Dneska jsem podruhé zažil možnost, že se nemohu vyjádřit k projednávanému zákonu. Jenom proto, že je vás tady víc. Myslím si, že tohle je princip, který není možné přijmout. Já jsem se zcela řádně přihlásil do rozpravy. A není paragraf, který by mně to zakázal.
Za druhé. To už je překonané. To se někdy stává. Myslím, že to je chyba - teď nevím koho, jestli pana předsedajícího, nebo někoho jiného. Myslím si, že je to dávno pryč. A jsem skutečně rád a chci poděkovat vládní většině, že umožnila a umožňuje tuto rozpravu. Pane ministře, já to beru osobně. Ano, pro někoho je to možná únavné. Já jsem si ale nevymyslel, že v jednom tisku máme deset zákonů. Tím jsem si naprosto jistý. Já myslím, že to byla normální debata. Relativně krátká na deset projednávaných zákonů. Není chybou opozice. Ano, levice chce zvyšovat daně, chce čerpat všechny možné rezervy. Pravice tomu brání. Co by bylo směšné, to, po čem voláte. To byla Národní fronta. Přišel tady jeden soudruh, něco řekl a všichni soudruzi byli pro. Tak nějak to bylo. Můžeme spolu nesouhlasit, můžeme vršit argumenty pro a proti, ale směšné to není. A k tomu rozpočtu. Mluvil o tom pan předseda Fiala. To zvýhodnění každé vlády je i v tom, že rozpočet projednává jenom dolní komora Parlamentu. Naopak. Ta částka není... Jsme v rozpravě.
Já vím, že jsme v rozpravě! Ani žádný ministr nemusel otevírat, jak jste tady řekl, protože rozprava ještě k hlasování nebyla ukončena, přestože to bylo navrženo. Já jsem zatím respektoval jednací řád!
Protože se jedná o návrh procedurální, dám ještě slovo panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, aby se k němu vyjádřil.
Děkuji za slovo. My si zakládáme na tom, že držíme dohody, které uzavřeme, když jednáme s politickými konkurenty nebo spojenci. Nejhorší, co se nám může stát, že se nedohodneme. My jsme se dohodli, jak bude vypadat dnešek a pátek.
Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dnes už to víme, v tomto okamžiku jsme si jisti. Jako první bych se zmínil o věci, o které jsme bohužel neúspěšně a bohužel opakovaně hlasovali. Žádný důvod jsem se nedozvěděl kromě toho, že před 28 lety v České národní radě nějak hlasovat tehdejší poslanecký klub tehdejšího Občanského fóra. Ale to není důvod, to je konstatování faktu. Nevím, jestli jsou k dispozici konkrétní hlasovací listiny, já jsem to nehledal, nepovažoval jsem to za potřebné. Nikdo neměl žádnou zkušenost s daňovým systémem ve svobodné demokratické společnosti. Opakovaně řešíme - a není jednoduché řešení, protože vnímáme problém s dostupností bydlení pro mladé rodiny, vnímáme problém vysokých cen, vnímáme problém toho, že mnohdy z důvodu stavebního zákona či územně plánovací dokumentace je problematické najít bydlení, a najít bydlení za rozumnou cenu, přestože jsou lidé ochotni si vzít hypotéku a investovat do své budoucnosti. Je to velká škoda.
Myslím, že by bylo možné, aby v klidu a míru prošly do jednání ústavně-právního výboru a tam se z toho pokusíme něco poslepovat. Malinko se zapomíná na skutečnost, že si za to vždycky můžou sami. Buď se někde zadlužili, nebo něco zanedbali, nebo něco podobného. A zapomíná se, že fakt jsou tam vždycky taky nějací věřitelé, někdy ani ne záměrní, kteří ty peníze chtějí dostat zpátky, a že musíme dbát na to, aby ta práva byla relativně vyrovnána. Přesto si myslím, že většinu z nich už jsme vyřešili za těch následujících deset let. Máme za sebou velkou novelu insolvenčního zákona, která tady vyvolávala taky obrovitánské emoce, ale která by měla pomoci zejména u těch vícečetných exekucí nějakým způsobem lidem, kteří chtějí něco řešit. Samozřejmě tam musí být vždycky vůle chtít něco řešit. To je tříhodinová cesta, to je možná dál než do Jihlavy. A samozřejmě že to nevytváří pak téměř žádnou konkurenci mezi exekutory minimálně ve smyslu toho, že se někteří snaží opravdu více a poctivěji něco vymoci a někteří mají pocit, že budou žít jenom z těch poplatků. To vidím jako velký a potenciální problém, kterého bych se rád vyvaroval. Tolik asi stručné stanovisko.
Děkuji.
Já bych se podobně jako předseda ústavně-právního výboru přimlouval, aby byly oba dva přikázány ústavně-právnímu výboru.
Tady je to poměrně komplikované, proto vás chci upozornit na podrobnosti tohoto návrhu. A ten je hlasovatelný pouze v případě, jestliže nebyl přijat návrh N3. Já bych poprosil legislativu, aby neříkala, že jsem něco rozhodil. Ale mě rušíte.
Já vám rozumím, pane předsedo, protože nejdřív se musí vyslechnout návrh a potom o něm můžeme teprve rozhodnout.
Za prvé se ohrazuji, že paní tady ruší vystupujícího. Takže opravdu se ohrazuji proti tomuto hodnocení. Navíc to přišlo u předposledního návrhu. A pak samozřejmě, aby ta procedura byla úplná, ten můj protinávrh, 51. hlasování by se hlasovalo o návrhu zákona jako celku.
Pane předsedo, beru to jako komplex, čili jedním hlasováním tato procedura. Nikoliv jako alternativa.
Ty změny, jenom to zkontrolujeme s panem zpravodajem, se týkají za prvé třetí skupiny - říkám to dobře?
Nyní k proceduře pan kolega Bartošek, byl přihlášen. Máte slovo, pane poslanče.
Já nemám žádný návrh, pouze jsem se chtěl zeptat kolegy Stanjury, možná jsem špatně slyšel.
Jde o vážné procedurální hlasování, abychom měli úplně jasno, jak budeme postupovat.
Děkuji, pane předsedající. Bylo navrženo hlasovat o změnách podle jednotlivých skupin.
Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Pan poslanec Martínek vykřikuje, což bych poprosil, aby nedělal. Ano, děkuji. Tak, děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ano. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti?
Připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.
Co se týče výše částky, nebo co strhávat, tak zase to je úplně jednoduché. Je to jednoduché. Stanovme mu na základě normální pracovní doby pevnou částku, která se dá zjistit, protože prostě to, co dělám, má nějaké ohodnocení, a pak ať ten dotyčný se stará. Díky tomu všichni doktoři, kteří dneska pracují, pracují vlastně v rozporu se zákoníkem práce.
Přečtu omluvenky.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Tady jsme docela ve shodě s panem premiérem, který ve svém statusu, ve svém nedělním kázání na Facebooku uvedl, že tím správným řešením je právě kombinace teritoriality s koncentrací s tím sněhulákem. A myslíme si, že to je chyba.
V obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Eva Fialová. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Hana Aulická.
Kolegyně, ale i kolegové tady samozřejmě už v předchozích diskusích řekli ta statistická čísla.

Také jenom v rychlosti.

Není dokonalý, tak jak jsme hovořili v těch dalších diskusích i na podvýboru.
Zahajuji hlasování. Děkuji.
Rozpočtový výbor nedoporučil.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Upřesňuji, že ve znění legislativně technických úprav, které jsme schválili.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Je to návrh rozpočtového výboru a týká se zachování osvobození plynu určeného pro domovní kotelny od daně z plynu.
Návrh byl přijat.
Rozpočtový výbor doporučil.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Jaký je prosím výsledek kontroly hlasování? Pan poslanec Kupka k hlasování.
Já jenom musím vznést námitku, protože na sjetině mám pro, ale hlasoval jsem proti.
Zpochybňujete hlasování?
Zpochybňuji tímto hlasování.
Ano, budeme hlasovat o zpochybnění hlasování.
Budu konkrétní, aby to všichni slyšeli. Takže takovéto matce, například samoživitelce, ČSSD, hnutí ANO a KSČM navrhuje odebrat nárok na zvýšení příspěvku o 80 tisíc korun. Aby si o něj již nemohly žádat. My to víme, samozřejmě, jsem rád, že jste to tady potvrdila veřejně. Ale je tady druhá věc. Vy jste se vymluvila, že za to může hnutí ANO, že vy prý ne. Nebo jste slabý koaliční partner. Jedno, nebo druhé. Nic jiného není možné.